Takže zřejmě není žádný argument, který by vás přesvědčil. Učinili jste politické rozhodnutí a já v žádném případě nezpochybňuji vaše naprosté právo takový postoj zaujmout. Česká republika potřebuje v těchto dnech méně slov a více činů. Děkuji za pozornost.
A po paní místopředsedkyni je další s přednostním právem přihlášený pan ministr Marian Jurečka a poté taktéž s přednostním právem je v pořadí pan ministr Vít Rakušan. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Ten důvod se týká zlepšení a zrychlení administrativy pro naše občany, občany České republiky, abychom v této výjimečné situaci, kdy úřady práce a především úřednice, které tam pracují, byly schopny tento proces zrychlit, abychom nemuseli postupovat standardně podle správního řízení, aby ta rozhodnutí mohla být rychlejší ve prospěch občanů České republiky. My jsme v situaci, ve které Evropa 82 let nebyla. Opět je to bezprecedentní pohyb takovéto silné migrační vlny lidí, kteří utíkají před válkou z důvodu ohrožení svého života. Jako jsme si my někteří prožili například povodně roku 1997, roku 2002, jako jsme si prožili v loňském roce tornádo, tak prostě si myslím, že ti lidé, kteří pomáhali, neváhali na minutu, jestli mají pomoci a jestli pomáhají jenom do nějaké přiměřené míry, prostě šli a pomohli, protože pomoci v takovéto výjimečné situaci je prostě lidské. Nebereme tady těch, kteří k nám přichází přes kanál, zbytečně moc? Neměli bychom dát nějakou kvótu a říci si, kolik těchto lidí vezmeme? Kolik jich zařadíme do naší armády? A nebude stačit, když jenom ubráníme náš ostrov a za ten kanál k těm Evropanům, Francouzům, Čechoslovákům a dalším už nebudeme vysílat ty naše vojáky? Přece to je za nějakou naši hranici komfortu. Máme se postarat jenom o nás, o Brity... Jsme v situaci, kdy pomoci je naše lidská humánní vlastnost a povinnost. A já jsem hrdý na české občany, Českou republiku, všechny ty, kteří dneska pomáhají na různých úrovních, za to, že pomáhají a jak pomáhají. I to je potřeba v tom kontextu si uvědomit a takto to také chápat. Když tady zaznívají věci, které tady zazněly, že nepomáháme našim občanům a podobně - stále funguje celý systém sociální podpory. Náš resort a úřady práce od začátku řeší pomoc lidem v návaznosti na energie. Máme o více než 40 000 přijatých a administrovaných příspěvků na bydlení oproti tomu standardnímu počtu. Všechny tyto věci běží.
Ale vážení, já bych vás chtěl znovu vyzvat a připomenout vám, že vy jste vláda, vy jste vládní koalice, vy byste měli skutečně začít konečně pracovat na zlepšování životů českých občanů. Mimochodem, závěrečná otázka. V lednu jste začali pracovat na základě vašeho vládního prohlášení na jedné z vašich priorit, soutěži o národního ptáka. Už to máte hotové?
Mám zde pana poslance Kotena, Marek Výborný už o tom ví a paní předsedkyně také, čili vás vymažu, ano?
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, já jsem se nehlásil s faktickou, ale hlásil jsem se v reakci - a k tomu se rád dostanu - na řekněme věcný, zcela věcný příspěvek našeho kolegy Patrika Nachera. To byly jasně položené argumenty, já na to chci reagovat také, ale bohužel mezitím tady vystoupil už opustivší sál pan předseda Okamura a já myslím, že na to je potřeba také zareagovat. Samozřejmě že nikdo nic si takového nevymyslel. Proti lidovcům, Pavlovi Bělobrádkovi a dalším. Pro mě je národní socialismus a všechno, co s ním souvisí, jedním z nejmonstróznějších zločinů 20. století, a to do té míry, jakou se na něm sudetští Němci podíleli. - Opakuji, sudetští Němci podíleli. A oni se na něm podíleli, říká Bernd Posselt. A když se na něm podíleli sudetští Němci, tak musím za to převzít svůj díl odpovědnosti, protože jsem se narodil až po této době, a musím prosit český národ za odpuštění za ty hanebné činy, které tento zločinný režim spáchal. Sudetští Němci se na tom podíleli, tady není možné nic přikrašlovat, tady není možné nic relativizovat. Vy, který jste jednoznačně, jednoznačně pátou kolonou Putinova režimu, tak jak to tady prokazujete léta letoucí? Já myslím, že to je naprosto nehorázné. Pokud tedy chceme pěstovat kultivovaný přístup, vzájemný respekt, přiznání vin, to jsem tady teď ocitoval, ale s tím také spojené odpuštění, tak to určitě není způsobem, jakým to dělá SPD a Tomio Okamura. Já musím jednoznačně odmítnout to, co v podtextu vašich slov tady opakovaně zaznívá. Pokud chceme v této Sněmovně brnkat na struny strachu, nenávisti, tak to je přesně to, co nespojuje tuto společnost, to, co ji rozděluje, a to, co ve finále škodí občanům České republiky jako takovým. Tak jenom bych rád připomněl, že v ústavním zákoně o bezpečnosti státu tady žádná taková lhůta není, 30 dnů je vyhlášení nouzového stavu, nebo v okamžiku vyhlášení nouzového stavu vládou, ale poté může se souhlasem Poslanecké sněmovny být nouzový stav prodloužen, žádná lhůta tady není. A říkám poctivě, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že na to jsou různé právní názory, a to i mezi ústavními právníky. To respektuji. Tedy první věc, důležitá. Situace, kterou jsme tady zažívali dva roky, mám na mysli ty jednotlivé covidové nouzové stavy, byla diametrálně odlišná od té situace, ve které jsme dnes. My dneska neomezujeme svobodu pohybu, my nezavíráme žádné obchody. A já nepopírám, že to bylo potřeba v určitých okamžicích, kdy jsme řešili covid, tak ano, abychom zvládli celou pandemii, tak jsme museli sáhnout k těmto extrémním krokům.
Nyní s přednostním právem se přihlásil pan předseda Marek Benda. Prosím, máte slovo.
Nakonec to stejně bude muset vyložit případně Ústavní soud a někdo se na něj obrátit může. Já jsem přesvědčen, že ten výklad, který je zde volen, je i v té teoretické části menšinový. Netvrdím, že nejsou ústavní právníci, kteří se k němu kloní, k těm 30 dnům. Podle mého názoru jazykově v žádném případě z ústavy nevyplývá. Vláda to o více než polovinu toho původně navrženého zkrátila, požádala do konce května, na 58 dnů. Mně to připadá úplně zbytečné, úplně zbytečná tahle debata, nakonec ji stejně bude muset případně rozhodnout Ústavní soud, a většina teoretické fronty se spíše kloní k tomu, že to možné prodloužení na delší čas je. Já naopak vyzývám opozici, která nám říká: my jsme připraveni pro to hlasovat, my si myslíme, že nouzový stav je v pořádku - tak pokud jsme chtěli navrhovat 90, vy říkáte 30, tak mi 58 připadá rozumný kompromis a zvažte, jestli na něj nejste schopni přistoupit. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo.
Prodlužovat nouzový stav o delší dobu než 30 dnů je právně sporné. Potvrzují to ústavní právníci a také stanovisko naší ústavní komise Senátu. Berte to na zřetel. A znovu tady přicházím s tím srdcem na dlani. My jsme připraveni zvednout ruku pro 30 dnů. My víme, jak to bylo těžké díky té exekutivní, tvrdé exekutivní zkušenosti, kterou máme, a vím, že tady tato vláda to také nemá jednoduché, jsme připraveni. Ale neporušujme prosím zákon. Říkají to experti, říkají to vaši političtí kolegové a hlasovali v té komisi jednomyslně.
Také děkuji. Ano, ještě potlesk před projevem, to je úžasné.
Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, vláda dnes předložila materiál, ve kterém žádá o prodloužení nouzového stavu do 31. května. Mimochodem, jedná se již o desáté vyhlášení nouzového stavu od jeho zavedení v krizové legislativě a to svědčí o tom, že tato legislativa je obecně správně nastavena. Teď malinkou vsuvku. A já bych v této chvíli rád reagoval na pana Tomia Okamuru, prostřednictvím paní předsedající, který zde uvedl, že to je neschopnost vlády s tím něco dělat. A vláda tak trošku podle mého názoru tedy se drží té mantry snižování schodku státního rozpočtu, a já si myslím, že v této době už na to není čas, že by vláda opravdu měla reagovat plošnými opatřeními, tak jak se to děje i v řadě států kolem nás. Chtěl bych i reagovat trošičku na pana ministra vnitra, který tady vystoupil, a trošku to obrátit, že ta jeho slova můžeme aplikovat i opačně. Co uděláte plošně pro občany České republiky, totiž děláte současně i pro Ukrajince, kteří tady žijí. To není v rozporu. Co uděláte pro občany České republiky, současně děláte i pro Ukrajince, kteří tady žijí. A vraťme se k tomu nouzovému stavu. Z tohoto pohledu je nouzový stav, pokud již nutně potřebujeme omezovat základní lidská práva, tím správným nástrojem pro řešení každé, i této krize. A jsem rád, že nikdo nechce vytvářet další speciální zákony, v tomto případě pro řešení migrační krize, migrační vlny. Mohli bychom se totiž v budoucnu dočkat toho, že pro každou krizi budeme vytvářet další a další zákony, a je velkou otázkou, zda by i tyto zákony nebyly neústavní. Při řešení covidu-19 se nouzový stav stal téměř sprostým slovem a nástrojem špatné politiky. Já bych tady chtěl naopak pochválit pana ministra, a jsem s ním zcela zajedno, že je potřeba odpolitizovat krizové stavy, v tomto případě nouzový stav. Chtěl bych zde připomenout některé výroky, které tady padaly. Proto tady mluvíme o úpravě krizové legislativy. Myslím, že i na tom se většina z nás shoduje.
Vážení členové vlády, dámy a pánové, když se začalo hovořit o tom, že vláda bude jednat o prodloužení nouzového stavu, ptali se mě novináři, jak se k tomu náš klub postaví a zda prodloužení případně podpoří. Už na samém počátku jsme jasně řekli, že se nechceme a nebudeme chovat stejně jako dnešní koalice v době, když byla opozicí. Dělat z nouzového stavu politikum je špatně a viděli jsme, kam to vedlo v době covidu. A já jsem v tomto duchu naprosto otevřeně novinářům odpověděla. Řekla jsem, že jsme ochotni nouzový stav podpořit o 30 dnů, jedinou naší podmínkou bylo představení strategie na následující měsíce. Náš požadavek nebyl ničím nesplnitelným, naopak zodpovědná vláda by ho splnila bez sebemenší námahy, protože by ho už dávno měla vypracovaný. Mluvím o strategii krátkodobé a střednědobé, a to v oblastech, kterých se současná krize bezprostředně týká. Očekávala bych už dávno, že bude vypracováno několik variantních plánů - pro oblast školství, bydlení, zdravotnictví, trh práce, sociální oblast a samozřejmě finance. Dopady do rozpočtu to jistě budou zásadní, ale jakákoliv konkrétní čísla jsme zatím neslyšeli. Skoro to vypadá, jako by žádná strategie hotova nebyla. Já ale stále doufám, že dnes jednotliví ministři vystoupí a řeknou nám, jak profesní složení ukrajinských občanů, kteří k nám přichází, jaká je jejich možnost a ochota zapojit se na pracovním trhu a podobně. Pak ale zasedla vláda a schválila prodloužení nouzového stavu do konce května. Já musím říct, že to je pro mě naprosto nepochopitelné, ale na druhou stranu bohužel zcela symbolické. A od té doby se vládní koalice snaží opozici obcházet téměř neustále. Jsou chvíle, kdy je to pochopitelné, jsou chvíle, kdy je to pochopitelné méně, a pak jsou chvíle, kdy je to hrubá chyba, a to třeba když projednáváme prodloužení nouzového stavu. Nouzového stavu, který dnešní koalice v minulém období naprosto zpolitizovala, udělala z něj sprosté slovo, které rozděluje společnost a konají se kvůli němu demonstrace. Hnutí ANO je nejsilnějším politickým klubem v této Sněmovně, zároveň jsme výraznou opoziční silou a z tohoto pohledu by prodloužení nouzového stavu i našimi hlasy byl velký vzkaz do rozdělené společnosti. A o to by vládě přece jenom mělo jít především. Z vlastní vládní zkušenosti mohu říct, že podpora opozice v krizových okamžicích je důležitá. Nám se jí sice nedostalo a naopak jsme museli neustále bojovat na několika frontách. Vy ale máte k dispozici komfort možné podpory nejsilnějšího klubu, přesto jste se rozhodli pro jinou a dost možná protiústavní cestu. Ani ústavní právníci se totiž neshodují, zda je možné prodloužit nouzový stav o více než 30 dnů. Já si dovolím odcitovat jeho vyjádření z médií, kdy Kysela ČTK napsal, že postup je podle jeho názoru v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti. Po jeho udělení opět rozhodne vláda, tím pádem je uchována kontrolní role Sněmovny a opozice v ní. Podobný názor má Ondřej Preuss, ale i někteří další právníci, se kterými jsem měla možnost hovořit. Je to už poněkolikáté, co se pohybujeme minimálně na hraně ústavnosti, a to je od vlády, která se zaštiťovala slovy o zahrabávání příkopu ve společnosti lepší politickou kulturou a tak podobně, absolutně pokrytecké. Už jsem to zmínila, skutečně jsem to rozhodnutí vlády o bezprecedentně dlouhém prodloužení nouzového stavu nechápala. Cituji: Protože se nouzový stav netýká českých občanů, tak je zbytečná debata každých 30 dnů. Nebudeme se vysilovat politickou debatou. Paní předsedkyně tady není, ale přesto musím říct, že ten výrok považuji za naprosto skandální. Víte, co je to za časy? To je doba zaokrouhlená na celé hodiny, po kterou jsme v Poslanecké sněmovně diskutovali o jednotlivých prodlouženích nouzového stavu během covidu. Nikdy bychom si ale ani já, ani nikdo z mých kolegů nedovolili tvrdit, že je ta diskuse zbytečná, nebo dokonce vysilující. Jsme v parlamentní demokracii, vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně. My vnímáme vážnost té situace, ale to neznamená, že můžeme rezignovat na parlamentní kontrolu. A já neříkám, že bychom znovu nezvedli ruku pro 30 dnů. To je legitimní postup, protože kontrola Sněmovny je základem parlamentní demokracie. A ještě jedno připomenutí na nouzové stavy z covidového období. Vzpomenete si ještě, vážené kolegyně a kolegové, kolikrát byl nouzový stav prodloužen o 30 dnů v době covidu? Bylo to v prosinci 2020, jinak se to pohybovalo v průměru kolem 20 dnů. A to jsme také samozřejmě věděli, že za 20 dnů covid nezmizí. A musím se zeptat znovu: zaznamenali jsme někdy, že by někdo označil ty diskuse za zbytečné nebo vysilující? Já bych vás z tohoto místa poprosila: mějte na paměti, že jste vládou všech občanů, a respektujte to a myslete na všechny občany. Já nechci přistoupit a nepřistoupím na vaši rétoriku, že jakmile si kdokoliv dovolí upozornit na problémy, které mají čeští občané, tak je okamžitě nařknut, že rozděluje společnost a je proti pomoci ukrajinským uprchlíkům.
Stále utíkají lidé z bombardovaných domů, z měst, na která se útočí. Útočí se na civilní obyvatelstvo a mnohokrát do České republiky přicházejí lidé, kteří nemají nic. V té první vlně to byli lidé, kteří si uměli zajistit svoji existenci v cizím státě i po vlastní linii. Domnívám se i proto, že nadále trvají důvody pro pokračování nouzového stavu. Nouzový stav, a to bych chtěl zdůraznit, je klasickým instrumentem krizového řízení. Měli ho spojený s něčím, co omezuje bezprostředně jejich práva. Měli ho spojený s něčím, co pro ně znamená zákaz vycházení po určité hodině, zákaz cestování z okresu do okresu nebo třeba omezení v rámci provozu nějakých poskytovaných služeb. Nic takového se v současné době neděje, nic takového vláda České republiky neplánuje. Znovu se vracím k typovému plánu na uprchlickou vlnu velkého rozsahu a ten typový plán od začátku říká, že při velké migrační vlně, která znamená více jak 20 000 příchozích během jednoho měsíce, se aktivuje instrument nouzového stavu. To je samozřejmě v nouzovém stavu také mnohem jednodušší, a pokud tady existuje nějaký konkrétní nárok ukrajinské strany, tak my jako blízký partner Ukrajiny, což od začátku krize ukazujeme, chceme pomoci rychle, cíleně. Na základě dohody, která padla na zasedání vlády České republiky, navrhujeme prodloužit nouzový stav v České republice v důsledku migrační vlny velkého rozsahu z Ukrajiny do 31. května 2022, neboť není důvod předpokládat, a znovu říkám bohužel, že by počet obyvatel Ukrajiny, kteří na území České republiky požívají dočasnou ochranu, výrazně klesl v horizontu nejbližších dvou měsíců. Žádost o prodloužení nouzového stavu o dva měsíce je možná neobvyklá, pro vládu a všechny, policisty, hasiče i hejtmany, kteří v tomto režimu už dva měsíce pracují, je ovšem nezbytná. Pokud by samozřejmě nastala situace v té nejoptimističtější variantě, že nouzový stav už nebude potřeba, existuje samozřejmě i pojistka, jak nouzový stav ukončit dřív. Bude to zase vaše právo, právo volených zástupců, právo Poslanecké sněmovny.
Jako první je přihlášen pan předseda Tomio Okamura, poté paní předsedkyně Alena Schillerová, poté paní místopředsedkyně Věra Kovářová a jako poslední s přednostním právem pan ministr Marian Jurečka. Tolik tedy omluvy a já mohu poprosit o prvního řečníka s přednostním právem.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD bude hlasovat proti vládou navrhovanému nelegálnímu prodloužení nouzového stavu. To tady navrhuje předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan spolu s panem premiérem Petrem Fialou. Pane ministře, vy mi tady zase říkáte, že navrhuje vláda, ale nezbavujte se odpovědnosti. Vy jste plně zodpovědný za to, že tady bude nouzový stav, takže vy, ministr vnitra Vít Rakušan. Takže vláda Petra Fialy vyhlásila nouzový stav nejprve od 4. března 2022 na dobu 30 dnů. Vidíte, že to tady mám, že je to také celá vláda. A dnes vláda koalice, vládní koalice SPOLU, což je ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, požaduje prodloužit nouzový stav nikoliv o dalších 30, ale rovnou o 58 dnů. Vyhlášení nouzového stavu je zcela mimořádný krizový stav, který v případě vyhlášení anebo jeho prodloužení dává vládě zcela mimořádné pravomoci. Proto bude poslanecký klub SPD hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Zde je potřeba říct, že Fialova vláda zcela zapomněla na naše občany a přehlíží fakt, že ve stavu nouze je řada českých občanů. A v té nouzi budou právě kvůli této vládě, která kašle na problémy lidí v České republice a neřeší zdražování energií, potravin, pohonných hmot a bydlení. Žádáme vládu Petra Fialy, aby konečně oznámila, kde je strop pro přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Sám premiér Petr Fiala uznal, že je Česká republika již na samé hraně svých kapacit. Vládní představitelé říkají, že se mají přijímat uprchlíci ze 45milionové Ukrajiny neomezeně a že jich u nás většina zůstane natrvalo. Tato hranice je již však dávno překonána.
Vláda prostě musí zvládat obojí. Je to od nás i dobře míněná rada. Protože my musíme pomáhat válečným uprchlíkům, je to naše povinnost, ale současně se musíme starat i o naše domácí problémy. Celá tahle situace je vlastně absurdní a charakteristická zároveň. My nezpochybňujeme potřebu nouzového stavu. Jsme ochotni podpořit jeho prodloužení. Nepolitikaříme, jako to dnešní vláda v době, kdy byla opozicí, předváděla během covidu. Nabídli jsme vládě pomocnou ruku. Neobcházejte parlament. Prodlužte nouzový stav o 30 dnů. A pokud to bude třeba, požádejte o dalších 30 dnů. Tak by to totiž v parlamentní demokracii mělo vypadat.
A není otevřena rozprava, nemohou být faktické poznámky, ty tedy odmažu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, chtěla bych mluvit o několika aspektech, které budou pro toto jednání Poslanecké sněmovny podstatné. Úplně na začátku musím říci, že naši spoluobčané budou v této době určitě sledovat jednání této Sněmovny pozorněji a s větším zaujetím, než je to obvyklé. A je to samozřejmě logické. Žijeme totiž ve skutečně napjatém období. Sotva dozněl covid, přišla energetická krize. A když se zdálo, že máme to nejhorší za sebou, napadla Ruská federace naše ukrajinské přátele. Jsem přesvědčena, že v takto vypjaté době by bylo dobré ukázat českému národu, že jeho poslanecký sbor dokáže pracovat efektivně a rychle. Jednoznačně přitom zdůrazňuji, že to není žádná výzva opozici, aby mlčela. Očekávám od opozice samozřejmě ostrou diskusi, to je v pořádku. Je před námi několik témat, která Sněmovnu rozdělí. A jedním z takových témat může být právě nouzový stav, přesněji řečeno jeho prodloužení. Chtěla bych říci z mého pohledu několik podstatných věcí. Možná tady uslyšíme slova o omezování svobod. Žádné svobody pošlapávány nejsou a nebudou. To jasně zaznělo od pana ministra vnitra Víta Rakušana. Podle mě to vědí i ti, kteří tyhle fráze stále opakují. Ostatně nouzový stav vyhlášený vládou tady máme skoro měsíc. Je pravděpodobné, že vláda bude kritizována za délku prodloužení, o kterou Sněmovnu žádá. Je možné, že tady kolegyně a kolegové z opozice budou vystupovat a opakovat, že prodloužení o dva měsíce je nepřijatelné a že to je diktatura. To zde také již zaznělo. A je zřejmé, že i v tomto případě bude většině z nich jasné, že o žádnou diktaturu nejde. Ani oni sami nenastolili diktaturu, když platil jejich nouzový stav vyhlášený za méně dramatických podmínek, žádná válka tehdy totiž nebyla.